Pan poslanec Korte má slovo.
Děkuji, pane předsedo.
Kolegu Štětinu ještě požádám o posečkání. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce.
Já jsem říkal pravdu. Já jsem říkal, že jedni řečníci tvrdili, že to je špatné oboje, a jiní, že jen jedna část. A to je prostě pravda.
Děkuji. Prosím, abyste hovořili prostřednictvím předsedajícího, páni kolegové. Bylo by to vhodné, abychom z toho tady neměli nedodržování jednacího řádu. Nyní pan kolega Štětina, připraví se pan kolega Ludvík Hovorka.
Vážený pane premiére, vážená vládo, vážený pane předsedo Senátu, vážené dámy, vážení pánové. Nakonec se mi líbí diskuse, která se zde rozvinula. Nakonec i samotná odborná právnická veřejnost se obává, že brzkou účinností nového občanského zákoníku může nastat právní chaos, který může přinést dramatický nárůst soudních sporů, snížení právní jistoty, včetně předvídatelnosti a hlavně vymahatelnosti práva. Co je taky dost zásadní, je nejednotný výklad řady ustanovení nového občanského zákoníku, kdy některá ustanovení jinak vykládají soudci Nejvyššího soudu a jinak autoři rekodifikace. Znamená to tedy, že na každý tento zákonem stanovený přezkum bude muset vypracovat soudní znalec svůj posudek, který stojí mezi třemi a čtyřmi tisíci korun. V současné době ji připravuje Nejvyšší soud spolu s odborníky z řad lékařů a z řad pojišťoven. A velmi mě zaujalo i řešení pana kolegy Mládka.
Legisvakanční lhůta je v případě těchto zákonů tři měsíce. To je naprosto absurdní.
Poprosím pana předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Ale teď vážně. Neoficiálně, pro vaši informaci, bylo tam osm neplatných lístků, tedy špatně označených. Pro poslance Pavla Bělobrádka bylo odevzdáno 133 hlasů, pro poslance Vojtěcha Filipa bylo odevzdáno 151 hlasů, pro poslankyni Jaroslavu Jermanovou bylo odevzdáno 151 hlasů, pro poslance Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 62 hlasů, pro poslankyni Miroslavu Němcovou bylo odevzdáno 53 hlasů a pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 76 hlasů. Mohou tedy postoupit pouze dva kandidáti a to jsou podle počtu hlasů Miroslav Kalousek a Tomio Okamura. Ještě jednou zopakuji: Miroslav Kalousek měl 62 hlasů, Tomio Okamura 76 hlasů. V 16.00 začneme vydávat lístky a začne tedy druhé kolo této volby.
To je dnes platnou součástí právního řádu. To samozřejmě bude záležet na vůli vládní koalice. To znamená celkově pravicová vláda, nebo středopravá, nebo konzervativní vláda, celkově vláda těmito návrhy snižovala daňovou kvótu, jenom ji mírně restrukturalizovala. To je první významná poznámka, kterou jsem chtěl učinit. Druhá významná poznámka se týká těch dvou základních důvodů, proč Senát odmítl tuto rekodifikační novelu. Ano, já jsem byl o tom přesvědčen, a respektoval jsem, že jsem v menšině. Tou první byly ony zrychlené odpisy. Všechno ostatní tam najdete. Zrychlené odpisy tam nenajdete, ty byly skutečně dodány jako aktualita v čtení této rekodifikační novely, protože ze zkušeností krize roku 2008 víme, že ze všech těch chaotických a bláznivých pokusů a často neefektivních pokusů fiskálními impulsy popohnat hrubý domácí produkt ten jeden jediný ze všech, který fungoval, byly zrychlené odpisy. Jiný názor potom měl ovšem Senát. Tím druhým opatřením, které bylo kritizováno a které bylo důvodem, že ta novela byla Senátem zamítnuta a vynutila si toto zákonné opatření, bylo odstranění srážkové daně z dividend fyzických osob. Dámy a pánové, všechny evropské země se trochu trápí tím, že jejich daňoví rezidenti odcházejí do daňových rájů, kde se jim ty daně platí lépe a radostněji než v jejich vlastní zemi. Analyzujete-li příčiny těchto odchodů v různých zemích, tak jsou v různých zemích různé. Například ve Francii je tím hlavním důvodem statisticky dědická daň, která je tam obrovsky veliká. Takže každý, komu to dojde a stojí mu to za to, uteče do země, kde se tohle nedělá a dohody o mezinárodním zdanění neumožňují, abychom to uplatnili. Arbitrárně je to jedno.
V souvislosti s tím jsme samozřejmě očekávali, jak se Senát postaví k návrhům. Prošly Poslaneckou sněmovnou, doputovaly do Senátu. A my jsme se ocitli před dilematem, co dál. Takže jsme po té debatě, kterou jsme reflektovali v Senátu, usoudili, že tou největší hodnotou je nějaká předvídatelná kontinuita, a já tady apeluji na to, co jsem slyšel, a rád jsem to slyšel, v předvolební kampani: fungující stát, odpovědnost dobrého hospodáře. Součástí těchto věcí jsou nějaké konkrétní kroky. To byla celá filozofie. Dělali jsme všechny možné kroky, viz vystoupení paní ministryně, aby justice a další příslušné instituce na to byly dostatečně připraveny. Podpořili jsme je i dodatečnými zdroji, aby se zvýšila kapacita potřebných nejen školení, ale i implementační fáze, kdy to bude všechno nabíhat. No tak to budou muset udělat i oni. Ty věci nenastanou ze dne na den. Říkám, já nejsem žádný fanoušek nového občanského zákoníku. Já myslím, že ty změny odpovídají podmínkám České republiky dnešního dne, že nic špatného neznamenají. Naopak si myslím, že ochránily do jisté míry veřejné rozpočty. Dvojího zdanění máme v životě mnoho.
Tímto usnesením stanovujeme lhůtu pro podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny, a to do příštího týdne do pondělí 2. prosince do 18 hodin večer.
Děkuji. Nikoho nevidím, a tím pádem projednávání tohoto bodu končím a všichni víme, do kdy tato lhůta byla stanovena. To je věc, o které musíme hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí, abychom umožnili vystoupit panu předsedovi Senátu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Několik slov k průběhu legislativního procesu. Původně mělo být tohoto cíle dosaženo návrhem zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Vláda proto předložila Senátu návrh zákonného opatření, které dnes máte před sebou, zákonného opatření, které v zásadě ve stejném obsahu jako zamítnutý návrh zákona řešilo tuto záležitost. Je zde aplikován princip v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu. Daňovým zákonem, který se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva novelizuje, je zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, jelikož dochází k jeho zrušení. Daň dědická a daň darovací jsou inkorporovány do zákona o daních z příjmů. V takovém případě by došlo k vytvoření poměrně velké řady různých mezer či nedostatků v daňových zákonech, které by nebylo možno překlenout pouze výkladem. Došlo by tak k vytvoření velmi širokého prostoru pro nežádoucí daňovou optimalizaci a daňovou nejistotu. Došlo by také k založení určité nerovnosti mezi daňovými subjekty a v určitých případech možná také ke zvýšení jejich daňové zátěže. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. To byl pan poslanec Nykl, děkuji za jeho vystoupení. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud tomu tak není, tak ukončím rozpravu. Zeptám se pana předsedy volební komise, zda mu bude vyhovovat stejná lhůta. Ano, děkuji.
Na druhé straně víme, že pokud bychom ruku nezvedli, je zde vysoce pravděpodobné, že dojde ještě k větším škodám, a proto nám zřejmě nezbývá nic jiného, než nakonec svoji ruku pozvednout.
Já musím říci a navázat na to, co říkala paní kolegyně profesorka Válková. Jakkoliv bylo v jejím projevu nepochybné, že má významné i ústavní mantinely a já sám jsem si ho se zájmem vyslechl, tak musím říci, že jsme nebyli s návrhem tohoto usnesení seznámeni předtím, a představa, že tedy takhle zazní pouze tento návrh usnesení, je poměrně pro mě překvapivá.
Připraví se pan kolega Mládek. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že bychom tím neměli být zaskočeni, protože zejména u tohoto bodu rozhodování je složité a ne že není, i když chápu, že duchovní otcové tohoto předkladu, tedy zejména toho původního poslaneckého, se cítí být natolik spjati, že se možná trošku vyděsili, že by se to mohlo zkomplikovat. Mně to přijde trošičku alibistické se teď státotvorně ohrazovat, že v našem rozhodnutí jsou rizika. Když jsme tady v Poslanecké sněmovně měli ten původní sněmovní návrh, tak frakce KSČM hlasovala proti. A není naší vinou, že tehdejší Sněmovna nereagovala, ale musím také trochu říct i ve vztahu k vládě v demisi, která se nachází ve svých částech za mými zády, že jsme čekali, zda oni toto neuchopí a zda oni nepřijdou s námětem, který by třeba buď oni sami ve vztahu k nové Sněmovně, nebo Senát mohl použít a odložit účinnost této právní normy. Takže kdyby se nastavily jinak odpisové kategorie, tak by to třeba bylo možné.
Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi stručně. Chci jenom připomenout, že ze 63 přítomných senátorek a senátorů pro návrh hlasovalo 52, nikdo nebyl proti. Podobné hlasování velmi většinové, velmi výrazně většinové, bylo i u předchozího tisku, o kterém jsme tu hovořili. Věřím a přeji si, aby i vy jste zkonstatovali, že je v zájmu občanů, v zájmu veřejných rozpočtů, aby zákonné opatření bylo schváleno.
Otevřu rozpravu, do které mám zatím dvě písemné přihlášky. Prosím v obecné rozpravě pana poslance Adolfa Beznosku, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Trošku bych souzněl tady s panem poslancem Komárkem. Snažím se tu svoji řeč velmi zproduktivnit. Prostě jsme v určité legislativní situaci. K té vlastní dani. Trošku bych oponoval panu premiérovi, protože si nemyslím, že dochází k nějakému zásadnímu zjednodušení. Uvedu to na dvou konkrétních příkladech. Pro poplatníky daně platí, nebo objevují se nové pojmy, jako je porovnávací hodnota, nabývací hodnota, sjednaná cena. Jistě si dokážete představit, že už to samo o sobě je poměrně složitý úkol, kterým zatěžujeme do budoucna poplatníky. Možná vytváříme prostor pro určitou skupinu poradců pro vás. Takže to není úplně jednoduché. Druhá podstatná záležitost, která se mění v této dani, je že daň se platí zálohově. To znamená, rovnou při předání daňového přiznání se platí záloha, která je vypočtena poplatníkem. Z tohoto důvodu avizuji, že bychom některé právní normy, právní úpravy měli z našeho daňového systému vyřadit. Dotazy novinářů směřují k tomu, kdo z nových poslanců kolik má připraveno nových právních norem. Soutěžíme v tom, kdo kolik těchto norem předloží. Já jako komunální politik bych uvítal, kdybychom také přemýšleli o tom, které právní normy z našeho právního řádu vyřadíme, protože nám všem komplikují život. Za radnici to mohu bezpodmínečně potvrdit. A uvedená daň, uvedené zákonné opatření o dani z nabytí nemovité věci by toho mohlo být krásným příkladem. Takže v prvním kole přijmout, do budoucna v každém případě přemýšlet o tom, a ten návrh sem přijde, nebo ho předložím, abychom tuto daň zcela zrušili, protože má v sobě zakódovanou určitou nemravnost. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo a své dvě minuty.
Dobrý den vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já mám jenom malou krátkou poznámku k tomu. To je jako faktická poznámka.
Prosím s řádnou přihláškou pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Je to prosím pěkně lež! Nikdy jsem nic takového nenavrhl, nikdy nic takového v žádném zákoně nebylo a nikdy to nezaznělo ani v žádné rozpravě. Ani daň z převodu nemovitostí ani daň z nabytí majetku nikdo nikdy církvím neodpustil, nikdy o tom nikdo nepřemýšlel a nikdy jim také odpuštěno nebylo.
Vrátíme se tedy k hlasování o zákonném opatření. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení jako o poslední věci v tomto bodu a je to ono usnesení, které chápu společně, nebo po částech. První část předložila paní kolegyně Válková a druhou část kolega Tejc. Víme o čem hlasujeme. Dám hlasovat. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM.
V předcházejícím hlasování jsem hlasoval proti, a na sjetině mám pro. Jenom pro stenozáznam. Hlasování nezpochybňuji.
Pane premiére, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych uvedl toto zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Je to opět norma, která má rekodifikovat a přizpůsobit dosavadní daň z převodu nemovitostí novému soukromému právu. Proto vláda předložila Senátu návrh tohoto zákonného opatření stejného názvu a v zásadě stejného obsahu, jako byl zamítnutý návrh zákona. Senát poté návrh zákonného opatření schválil bez dalších pozměňovacích návrhů. Důvod, proč bylo předloženo samostatně, je ten, že nejde pouze o novelizaci stávajícího zákona, ale o návrh zcela nového právního předpisu. Zákonné opatření zakotvuje změny nezbytné v souvislosti s rekodifikací, ale rovněž obsahuje změny dodatečné nebo další. Tady bych zmínil možnost volby smluvních stran kupní nebo směnné smlouvy, že poplatníkem bude nabyvatel, tudíž se neuplatní ručení, a dále snížení rozsahu povinných příloh daňového přiznání nebo umožnění přikládání listin pouze v kopiích. Tato změna je myslím velmi výrazná, de facto znamená, že celá řada drobných transakcí v oblasti nemovitostí již nebude z hlediska daňového zatěžována povinností doložit znalecký posudek. Za třetí bych zmínil určitá prorůstová opatření. Zároveň by však v určitých případech mohlo dojít i k nežádoucímu zvýšení daňové zátěže.
Návrh nebyl přijat, přitom by nijak neohrozil avizovaný a pak uskutečněný termín voleb. Nic by se nestalo, mohli jsme vydržet. Myslím si a budu rád, když to bude nadlouho naposled. Nicméně i to určitě přinese snížení prostředků veřejného zdravotního pojištění a prostředků, které mají k dispozici zdravotnická zařízení. A zejména v tomto bodě si myslím, že ta úprava nešla šťastným směrem.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, a pokud zde nejsou další žádosti o přednostní právo, tak bych poprosil prvního řádně přihlášeného do diskuse, což je pan poslanec Jeroným Tejc.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se také vyjádřil k bodu 18, ale také k bodu 19, tedy k zákonům, které souvisejí s občanským zákoníkem. A já jsem rozhodně nezáviděl ani kolegům v Senátu, kteří museli ve velmi krátkém čase zpracovat tyto normy do formy zákonných opatření tak, aby tato úprava byla připravena. A tedy i přesto, kdyby se Sněmovna nerozpustila, byly by schvalovány na poslední chvíli. A to je podle mého názoru chyba, které bychom se neměli dopouštět. Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby po projednání s představiteli justice přijala urychleně změny jak v oblasti organizační, tak legislativní, s cílem odstranit překážky bránící řádné aplikaci občanského zákoníku v praxi." Rozumím tomu, že může zaznít výhrada, že zrovna od Poslanecké sněmovny by neměl zaznívat vzkaz voličům: Ještě něco ani nenabylo účinnosti a vy už to chcete novelizovat.
Děkuji. Dobrý večer, paní a pánové. Podle přihlášek je přihlášena paní poslankyně Helena Válková. Připraví se pan kolega Jiří Dolejš.
Měli bychom pokračovat bodem číslo 10, nicméně ještě předtím, než otevřu bod číslo 10, tak se o slovo přihlásil pan předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Marek Benda.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi.
Nyní otvírám bod číslo Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny Chtěl bych vás informovat, že výsledkem jednání poslaneckých klubů je návrh, aby v sedmém volebním období měla Poslanecká sněmovna čtyři místopředsedy. Pan poslanec Okamura se hlásí? Tím pádem rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a Sněmovna bude pracovat se čtyřmi místopředsedy. Není tomu tak, odmazávám.
Ještě jednou vám všem přeji dobré odpoledne. Připomínám, že Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto volebním období budou zvoleni čtyři místopředsedové Poslanecké sněmovny. V abecedním pořadí jsou rovněž tito kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který použijete pro svoji volbu.
Dámy a pánové, budeme pokračovat.
Přeji teď už dobrý podvečer. Hlasovalo se pro poslance Miroslava Kalouska a pro poslance Tomia Okamuru. Pro poslance Miroslava Kalouska hlasovalo 73 poslanců, pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 75 hlasů.
To je maximum, co v tomto bodu můžeme udělat. Přikročíme k bodu číslo Já tady registruji problém s hlasovacím zařízením, takže toto hlasování prohlásím za zmatečné. Poprosím zástupce Kanceláře Sněmovny, aby se podívali na hlasovací zařízení paní kolegyně Černochové.
Historie nás rozsoudí. To prosím není úprava typu, že 1. ledna jsou spuštěny dopravní registry a nastává chaos. Soudy budou dál soudit staré kauzy podle starého občanského zákona. Postupně nové napadané kauzy v průběhu roku budou řešeny podle nového zákona. Soudci budou mít možnost se postupně podle typu kauz, jak budou přicházet, o těch věcech radit. To, že to na ně bude mít zvýšené nároky, to je samozřejmé. Ale 1. ledna, dámy a pánové, na soudech žádný chaos nenastane, ale postupně nové kauzy, které budou přicházet, budou souzeny podle nového práva a soudci se s tím budou moci seznamovat. Ruku na srdce, dámy a pánové. Přece většina praktiků pracuje a studuje ten zákon ve chvíli, kdy řeší konkrétní kauzu. To přece odporuje zdravému selskému rozumu. Jak dlouho se učí občanské právo? Já jsem tuto otázku před měsícem položil na pražské Právnické fakultě, když jsem přednášel o občanském zákoníku. Ptal jsem se studentů, jak dlouho se připravují. Já to nechci uvádět jako příklad, ale ta lhůta na přípravu nového občanského zákoníku byla pro občany téměř dva roky.